Zeptám se v tuto chvíli, zda se někdo hlásí z místa do rozpravy? Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím, rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Nemáte. Paní zpravodajka má zájem? Nemá, děkuji. Takže nyní přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. A nyní se dostáváme k poslední v bloku Smlouvy mezinárodní, a to je A já poprosím opět, aby se ujala slova paní ministryně životního prostředí, paní Anna Hubáčková. Paní ministryně, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Smlouva je velmi zastaralá a neodpovídá současným potřebám. Nová smlouva odpovídá mezinárodně uznávaným požadavkům na koordinaci sociálního zabezpečení, uplatňovaným ve dvoustranných i mnohostranných smlouvách, a odpovídá i předpisům EU. Vymezuje účast na sociálním a zdravotním pojištění ve smluvních státech, upravuje oblast dávek v nemoci a mateřství, peněžité dávky i zdravotní péči, důchody, dávky při pracovních úrazech, dávky v nezaměstnanosti a přídavek na dítě. Změna oproti předchozí úpravě je v oblasti poskytování a hrazení zdravotní péče - náklady již neponese státní rozpočet, ale zdravotní pojišťovna, u které je daná osoba pojištěna. Děkuji vám za pozornost a prosím o souhlas s ratifikací této smlouvy.
Paní poslankyně, máte slovo.
Dobrý den ještě jednou. Mockrát děkuji.
Já vám také mnohokrát děkuji a nyní otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Zeptám se, zda se někdo hlásí z místa do rozpravy? Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím, takže končím rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, jestli má zájem paní ministryně o závěrečné slovo? Nemá zájem. Paní zpravodajka také nemá zájem o závěrečné slovo. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Já vám mnohokrát děkuji. Poděkuji paní ministryni životního prostředí i paní poslankyni. A nyní se dostáváme k bodu, který už dnes se projednával v prvém čtení, a to je V tuto chvíli jsme v obecné rozpravě, kde vidím, že v tuto chvíli je řádně přihlášen pan poslanec Roman Kubíček, kterému v tuto chvíli předávám slovo.
Takhle to tam dává ta směrnice v těch procentech, která jsou tam určená. A ten problém tam bude další, protože v globálu je to chemická výroba, která bude nějakým způsobem zase zatěžovat ekologii a životní prostředí, a musí se vytvořit síť. Jenom pro příklad. Potom to vozidlo stojí nějakou dobu, poměrně dlouhou, a tam potom ten smysl je především u trolejbusů, u tramvají. Tam zase problém není, ale ne všechna města mají trolejbusové linky, už vůbec ne tramvajové linky.
Zatím odborníci na vysokém učení spočítali, že energetická náročnost a uhlíková stopa jakéhokoli elektromobilu je na 170 % běžného spalovacího motoru.
Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Adamec.
Ano. Já si myslím, že než technologický problém je to problém ekonomický. To si řekněme na rovinu, to prostě tak je. Myslím, že technologie jsou na vývoji. Ono zas těch případů nebylo tolik a média to zveličují. Ale nebudu v podrobné rozpravě navrhovat prodloužení lhůty na projednání, ale rozhodně nepodpořím zkrácenou lhůtu.
Já bych se vrátil k otázce elektromobility, kterou se zabývám už několik let, a myslím si, že zásadní chyba, která se děje teď v tento moment, je, že veškerou elektromobilitu se snažíme sesypat do jednoho pytle, protože ono to tak nebude fungovat. Věřte mi, nebude.
Děkuji.
Máte pravdu, ale tady ten problém je podstatně závažnější. To není jenom o tom, že se nám teď drakonicky zvedly ceny a přemýšlíme, jak to udělat. Vezměte si, kolik tady máte cílů, co musíte splnit. Ve své podstatě máte pravdu. Protože my najdeme cestu a oni nám za chvíli řeknou: Ale touhle cestou nepůjdete, protože tu započítávat nebudete. To je životní prostředí, to je průmysl, a teď najednou zjistíte, že ty cíle vám do sebe nezapadají. Ale řekněte nám, kurňa, tu cestu.
Čas.
Prosím vás, veřejní a sektoroví zadavatelé a ta debata, která tady proběhla v rámci faktických poznámek, je opravdu alfa omega. Prostě to se týká všech obcí, krajů, státu a tak dále. Vždyť všichni na úrovni obcí, krajů, státu se musíme chovat hospodárně. Já to tady nechci číst, abych to nezdržovala, ale prostě považuji za důležité to zmínit.
Takže všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vám děkuji. Hlasování číslo 169, přihlášeno 128 poslanců, pro 95, nikdo nebyl proti, 33 se zdrželo. Pane ministře, máte slovo.
Mezi Českou republikou a Srí Lankou není v současné době v platnosti žádná dvoustranná ani mnohostranná smlouva o předávání odsouzených osob. Vzhledem k těmto skutečnostem není předávání odsouzených mezi Českou republikou a Srí Lankou v současnosti vůbec možné. Z tohoto důvodu je sjednání předkládané smlouvy považováno za velmi účelné, neboť smlouva umožní spolupráci České republiky a Srí Lanky při předávání odsouzených osob. Odsouzeným tak smlouva poskytne možnost vykonat trest odnětí svobody ve státě, jehož jsou občany, a v prostředí, které usnadní jejich resocializaci. Sjednání smlouvy je v souladu se zahraničními politickými zájmy České republiky a rozšíří možnosti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi smluvními stranami. Iniciativa ke sjednání smlouvy vzešla ze strany Ministerstva zahraničí České republiky. Provádění smlouvy bude náležet do působnosti Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí, pokud jde o komunikaci diplomatickou cestou. Náklady spojené s prováděním smlouvy budou pokryty z rozpočtových kapitol těchto rezortů, přičemž dopad na státní rozpočet bude nevýznamný. Děkuji za pozornost a prosím o příznivé posouzení tohoto vládního návrhu.
Děkuji, pane ministře. Mám zde v tuto chvíli uvedeno, že zpravodajem zahraničního výboru, který by měl odůvodnit usnesení výboru, je pan poslanec Hayato Okamura, ale nevidím ho v sále. Tak já poprosím paní poslankyni. Pane poslanče, máte slovo. Já vám mnohokrát děkuji. A nyní si dovolím otevřít rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Zeptám se, jestli se nějaký poslanec, paní poslankyně hlásí z místa? Rozhlížím se, nikoho nevidím, rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo pana ministra? Pane ministře, není zájem o závěrečné slovo? Nemá, děkuji. Takže nyní přikročíme k hlasování. Já si dovolím přečíst usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob." Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu? Děkuji za hlasování. Bylo to hlasování číslo 170, bylo přihlášeno 128 poslanců, 96 bylo pro, nikdo nebyl proti a 32 se zdrželo. Paní ministryně, prosím, proveďte nás tímto návrhem a ujměte se slova.
Jedná se o standardní smlouvu tohoto typu, která by měla navázat na již sjednané smlouvy, zejména o zamezení dvojího zdanění či ochraně investic. Jejím úkolem je především vymezit, ve kterém státě bude migrující pracovník platit pojištění, a současně pak stanovit z toho plynoucí důchodové nároky. Pro zaměstnavatele vysílající své zaměstnance do druhého státu je důležité mít jistotu v tom, kam mají za ně odvádět pojistné, a pro pracovníky samotné pak především to, že doba pojištění ve druhém smluvním státě se jim neztratí, ale v budoucnu se zohlední v přiznávaných důchodech. Smlouva je Poslanecké sněmovně předkládána opětovně, protože v minulém funkčním období již nebyla projednána.
Děkuji, paní ministryně.
To je také velmi důležité. Prodejci je pak recipročně nebudou moci těmto osobám zpřístupnit. Omezení se však netýkají subjektů nespadajících pod definici osob z řad široké veřejnosti. Netýkají se fyzických podnikajících nebo právnických osob jednajících v rámci své obchodní činnosti nebo podnikání vztahující se k daným prekurzorům výbušnin podléhajícím omezení. Kupříkladu právnická osoba, jejíž předmět podnikání obnáší obchod s chemickými látkami a směsmi či pěstování zemědělských plodin, nebudou tímto zákazem omezeny v přístupu k určitým, nikoli ale však jakýmkoli prekurzorům výbušnin podléhajícím omezení, které k této činnosti potřebují. Mezi osoby z řad široké veřejnosti naopak bude ve smyslu zmíněného nařízení spadat například právnická osoba, jejíž potřeba získání prekurzorů výbušnin podléhajících omezení nebude souviset s jejím předmětem podnikání. To znamená získání například koncentrovanějších roztoků peroxidu vodíku pro úpravu vody v bazénu poskytovaném zaměstnancům jako zaměstnanecký benefit. Hnutí ANO vítá tuto normu a podpoří její přijetí především z důvodu prevence proti teroristickým a jiným útokům s využitím výbušnin, ale také zraněním při manipulaci s amatérsky vyrobenými výbušninami.
Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo je dál přihlášen do obecné rozpravy? Nikdo takový není. V hlasování číslo 157 bylo přihlášeno 105 poslanců, pro hlasovalo 105, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu k tomuto bodu a ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím. Opětovně se zeptám na závěrečná slova - není zájem o závěrečná slova. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Budeme pokračovat dalším bodem našeho schváleného programu, což je bod číslo
Jenom bych chtěl říci, protože když jsem to někde napsal, tak mi lidé říkali, že to není manžel, ten jeho kolega. U nás by to bylo registrované partnerství. Ale tak je tady předseda klubu hnutí STAN poslanec Cogan, takže se zeptám jeho. Piráti se na to už přestali ptát úplně, my se ptáme pořád. A jak už jsem říkal, STAN dostával peníze od neprůhledných dárců z daňového ráje na Kypru a byl v tom angažován další místopředseda STAN Věslav Michalík, který před několika dny zemřel. Takže my bychom rádi tedy vás požádali, aby se zařadil tento bod na program schůze. A znovu říkám, je neuvěřitelný přístup premiéra Petra Fialy. Je to neuvěřitelný přístup, protože celou dobu strká hlavu do písku. A já si myslím, že opravdu premiér Petr Fiala by měl k tomu přistoupit tak, že hnutí STAN nebude ve vládě, protože tohleto přece není už možné.
Já bych chtěl požádat o zařazení dvou bodů do večerního opozičního okénka. Jako druhý bod za ten bod, co navrhoval Marek Benda, bych prosil zařadit bod číslo 38, sněmovní tisk 8, což je zákon o celostátním referendu, jelikož jsme už jedna z mála zemí, která tento zákon ještě nemá, a my jsme přesvědčeni o tom, že i lidé musí mít možnost rozhodovat o důležitých věcech, a jako třetí bod, bod číslo 67, sněmovní tisk 119, což je zákon o poskytování dávek, který se týká zvýšení příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené.
Ano, děkuji, pane poslanče. Ještě zde vidím přihlášku s přednostním právem paní předsedkyně Schillerové.
Aha, už vidíme.
Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, jsme u schvalování pořadu schůze a nyní se s přednostním právem přihlásila paní místopředsedkyně Sněmovny, paní Věra Kovářová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych zde ráda reagovala na vystoupení paní předsedkyně Schillerové a pana předsedy Okamury. Chtěla bych upozornit na to, že v těch předcházejících záležitostech se nejednalo o porušení zákona. Je zcela zřejmé, že firemní dary hnutí STAN byly prověřeny Úřadem pro kontrolu nad hospodařením politických stran a hnutí a byly shledány jako v pořádku a v souladu se zákony. Dary, o kterých bylo diskutováno, jsme vrátili.
Takže obce sice budou moci stavět v podstatě hned, ale pak budou rok soutěžit. My jsme se dohodli s panem ministrem, že už to nelze doplnit třeba do důvodové zprávy, abychom pomohli starostům, protože třeba v rámci covidové situace i sama Evropská komise vydala metodický pokyn, že se má postupovat podle jednacího řízení bez uveřejnění. A my jsme se velmi zabývali tím, že například Česká pošta jako státní podnik má mnoho nevyužívaných budov, které by byly určitě vhodné pro jakékoliv účely typu vzdělávacích aktivit, komunitních center, stejně tak jako nádražní budovy. Proto jsem ráda, že jsme připravili pozměňovací návrh, jak už jsem řekla, pod číslem 921, který reaguje na to, že vlastně tím potenciálním stavebníkem může být státní podnik nebo státní organizace. Je potřeba si uvědomit, že ten zákon umožňuje obcím, aby sama sobě udělila výjimku - nebo kraji - výjimku z územního plánování. A starosta bude mít opravdu velmi těžkou úlohu vysvětlit zastupitelstvu, že veřejné prostředky vložené do té stavby po třech letech zlikviduje. Stejně tak považuji za velmi důležité i to, co vlastně se musí dokládat. Já jsem to vzala opravdu velmi stručně, protože spoustu věcí jsme na výboru dnes projednávali.
Žádný návrh na zamítnutí nezazněl.
Děkuji. Je nějaký alternativní návrh procedury? Hlasování číslo 112, bylo přihlášeno 164 hlasujících, pro 162, proti 0, čili procedura byla přijata.
První pozměňovací návrh je tedy pozměňovací návrh schválený výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.
Stanovisko výboru není žádné.
Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Ukončuji tím projednávání nejen tohoto zákona, ale ukončuji i dnešní jednací den. Sejdeme se zde opět zítra v 9 hodin.
Děkuji za pozornost a věřím tomu, že to v praxi skutečně bude fungovat. A znovu bych si dovolila apelovat na všechny starosty a starostky, aby opravdu velmi důkladně zvážili, jaké projekty v rámci tohoto zákona budou realizovat, aby se do budoucna nedostali do problémů, že budou složitě vysvětlovat ve svém zastupitelstvu, jak nakládali s veřejnými prostředky.
A nyní se s přednostním právem hlásí pan ministr Ivan Bartoš.
Tohle je vlastně rámec, kde se toto dá také uplatnit. A byla kolem toho spousta dotazů, které třeba i někdy vznikly nějakým nepřesným vyjádřením nebo třeba nepřečtením určité části textu. Tak já jsem rád, že tady zazněla ta otázka soutěžení. Naléhavost okolnosti zadavatel odůvodní v zadávací dokumentaci. Jinak já jsem rád i za ten apel. My jsme řešili dva příklady, zase budu velmi konkrétní, je to otázka parkovacích míst. Skutečně 268 nemusí být uplatněna, pokud stavební nebo technické či jiné důvody toto vylučují. A já bych chtěl poděkovat paní předsedkyni Dostálové, že toto shrnula.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji, paní předsedající.

Teď z pozice své jakožto starosty samozřejmě řešíme ukrajinskou krizi, tak jako mnohá města, a jako starosta Valašského Meziříčí jsem v kontaktu s našimi lidmi. Teď řešíme integraci dětí.

A můj dotaz zní, jakým způsobem MMR bude případně tyto stavby finančně podporovat? Čili bavím se konkrétně o možnosti dotací.
S přednostním právem, nebo s faktickou? Prosím, pane ministře.
Myslím si, že toto je balíček, ze kterého se dá použít ta výzva, kterou jsme vypsali na MMR.
Nevypadá to tak. Pro pořádek se optám na zájem o závěrečná slova nyní před podrobnou? Otevírám tedy rozpravu podrobnou, do které je přihlášena paní poslankyně Klára Dostálová. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Děkuji, takže to by byly přihlášky v podrobné rozpravě. Mám to poznamenáno. A ještě tedy jenom zdůrazním, že ty pozměňovací návrhy vlastně byly odůvodněny, ale to v té rozpravě předchozí. A tímto, domnívám se, mohu ukončit podrobnou rozpravu, je to tak. Poprosím nyní pro pořádek, je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak a končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Ale současně si jenom musíme říci, zda je nutné tento pozměňovací návrh namnožit, nebo zda se s tím pan zpravodaj vypořádá? Vypořádá, výborně. Jsme stále ve zkráceném jednání, nyní ve třetím čtení. Ano, hlásí se paní předsedkyně Alena Schillerová.